Případně jestli tak učiní sama. Paní předsedkyně, máte slovo.
Zatím tak neučiním sama. Předpokládám, že seženeme paní Lenku Dražilovou.
Dobře.
Pokud jde o tu ex post kontrolu odposlechů, tak samozřejmě s tím souhlasím. To je velký problém. Máme to řešit. Nicméně není to předmětem této novely. Ta ex post kontrola, tam je co zlepšit. Odposlechy se nařizují pouze v několika málo konkrétních případech, a to pokud někdo při falšování důkazů zneužívá svého mocenského postavení coby úřední osoby, pokud chce druhému tímto přivodit újmu, pokud slibuje druhému prospěch či ho získává pro sebe, anebo padělá důkazy jako člen organizované skupiny, či touto činností způsobí škodu velkého rozsahu.
Nyní řádně do rozpravy přihlášený pan poslanec Válek, poté se z místa přihlásil pan poslanec Blažek.
Hezké dopoledne. Nikdy ta cesta nebude úplně ideální, nikdy nebude optimální. V každém případě s tím pozměňovacím návrhem. A měli bychom myslet při hlasování na to, že bychom jako Poslanecká sněmovna vždycky měli bránit demokracii a práva těch slabších. A slabší v tomto případě jsou obvinění. Stát má všechny nástroje, celou moc, celý vyšetřovací aparát a ti obvinění často nemají vůbec nic, často jsou to obyčejní, prostí, chudí lidé, kteří mají pouze toho advokáta, aby je hájil.
Já si velice cením pana poslance Válka, svého jmenovce, v té jeho odbornosti, ale musím ho teď opravit. Ale ti skutečně nejslabší, to jsou poškození a oběti trestných činů. Já si myslím, že maření spravedlnosti by v právním státě mělo být skutkovou podstatou trestného činu včetně toho, když někdo svádí k takovému jednání, bez ohledu na to, jestli jde o advokáta, daňového poradce, laika nebo třeba státního zástupce. Tady bych měřila stejnou měrou. Je to nepřípustné, je to ovlivňování, je to maření spravedlnosti. Myslím si, že naopak ten výraz maření spravedlnosti vystihuje podstatu toho, co bychom měli kriminalizovat. Bohužel v některých případech to děláme, až si myslím, velmi mírně, protože tam je do dvou let. Nejslabší stranou donedávna a pořád stále ještě je poškozený a oběť trestného činu.
Trestní řízení máme v našem právu proto, abychom primárně chránili oběti trestných činů. To znamená, to jsou ty slabší strany, jejich práva je třeba chránit. Tady ukážu konkrétní příklad. A pokud se dozvědí vaši obchodní partneři, že soud vydal rozhodnutí o úpadku, vyhlášení úpadku, tak vás to samozřejmě neuvěřitelně poškodí a sníží to vaši pověst, ohrozí to vaše podnikání. A tou obětí v tomto případě samozřejmě je právě ta společnost, která byla tímhle způsobem poškozena.
Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Děkuji vám. Legislativně technické úpravy byly schváleny. Budeme tedy postupovat dál podle jednotlivých bodů. Pane zpravodaji, první návrh.
Je to návrh pana poslance Marka Bendy, úplné vypuštění trestného činu maření spravedlnosti.
Děkuji vám. Děkuji vám.
Je to modifikace maření, listinný důkaz s podstatným významem.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Pan ministr? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Dalším návrhem je návrh pana poslance Chvojky A3 a jedná se o vynětí maření s možností použití odposlechu.
Děkuji vám. Pan ministr? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 123 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh.
Stanovisko je doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Všechny návrhy byly vyčerpány. Je tomu tak, pane zpravodaji? Zahájil jsem hlasování číslo 125 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Veselý. Faktické poznámky, připomínám. Máte slovo.
Tady se bavíme o situaci, kdy někdo vědomě předloží zfalšovaný důkaz, a navíc to dělá ten advokát.
Další faktická poznámka pan poslanec Veselý a reagovat bude pan poslanec Benda poté, taky faktickou poznámkou.
Já jsem se původně nechtěl do diskuse vůbec zapojovat. To přece nemůžete vůbec myslet vážně! Víte, jak začínají všechny totality? Takže začnete advokáty, pak to jde na státní zástupce a pak na soudce. Oni nemají prostředky na to, aby si opatřovali důkazy, aby si opatřovali odposlechy, aby dělali domovní prohlídky. Žádnou takovou možnost nemají v drtivé většině případů. A jediná jejich možnost je procesní obrana. A jakékoli snížení možnosti procesní obrany znamená, že kriminalizujeme obyčejného člověka.
Objevilo se několik faktických poznámek, pak postupně mizely, takže v tuto chvíli je stav takový, že poprosím pana poslance Bendu s faktickou poznámkou. Poté paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou, poté pan předseda Chvojka s faktickou poznámkou. A poprosím všechny v sále o klid!
Opět k panu kolegovi Ferjenčíkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Tak prosím, jenom s tím neveďme polemiku! Vycházelo se tady z doktríny, že soud nelze oklamat, máme na to rozhodnutí Nejvyššího soudu. Nyní se domníváme, že asi soud oklamat lze. Já si myslím, že soud v některých případech samozřejmě oklamat lze. A nevedl jsem žádný spor o tom, že je nesprávné, a že dokonce má být i trestné předkládat falešné důkazy. O čem se bavíme, jestli uděláme speciální skutkovou podstatu ze svádění k tomuto trestnému činu jakéhokoliv charakteru, kdy, jak jsem vám říkal, jinak svádění máme jenom u těch věcí, které trestným činem jinak nejsou. A tady zavádíme něco zcela nového. A pak se bavíme o tom, za jakých okolností a v jakém rozsahu lze nasazovat odposlechy a jestli opravdu toto pokládáme za tak závažnou trestnou činnost, že chceme směřovat i do těch nižších sazeb, než ve kterých to běžně je. Tak prosím, jenom abychom to nepletli a neříkali, že tady někdo hájí právo kohokoliv předkládat falešné, nepravdivé důkazy, kterými chce soud zmást.
Správně, tady jsem poslankyně, opravdu. A současně bych chtěla upozornit na to, že teď se dostáváme do takové emocionální spirály, kdy se vzájemně nespravedlivě napadáme. Já jsem všechno poslouchala, a opravdu mě nikdo nemůže podezírat, jak už jsem jednou tady u řečnického pultu řekla, že bych fandila každému projevu, myšlence, návrhu kolegů z pirátské strany. Ale snažím se být spravedlivá a řada těch jejich návrhů je velmi dobře i věcně, na rozdíl od jiných politických stran, argumentovaných. Tady přece nejde o obhajobu profesního stavu advokátů, ale o novou zákonnou úpravu, která by nám maximálně zajistila, že naše soudní procesy budou spravedlivé. Takže netahejme sem takové opravdu politické kecy, s odpuštěním.
Děkuji.
Mně se tento přístup nelíbí. Tudíž já tomu nerozumím. Ale opravdu, jsou advokáti různí, špatní, dobří, ale vy se paušálně do nich pouštíte jako do třídy. Tudíž já reaguji na paní kolegyni Válkovou. Přátelé, takhle bychom přece mluvit neměli a takhle by neměl mluvit podle mého názoru pirát, který by měl naopak respektovat svobodu a právo každého lidského jedince v České republice.
První pan předseda Kalousek, prosím.
Děkuji za slovo. Jenom stručnou reakci na paní poslankyni Válkovou. Pan kolega předřečník, který se jmenuje poslanec Veselý, podle mého názoru nemluvil populisticky. Ty náznaky prostě ve veřejném prostoru jsou a netýkají se zdaleka jenom advokátní profese.
Také bych státního zástupce naprosto klidně posiloval. Padl zde případ Zadeh. Kdo to dělá? Je to možné v Rakousku a na Slovensku? Není. To se jim to zavádí, takovéto trestné činy! Já se nechci vracet k nějakým SMS Tesco SV a podobně, ale jedna věc se stala. A to je další zneužívání moci, které v Olomouci je pracovní metodou. Ti pánové si myslí, že pokud nemají důkazy, tak to prostě předají novinářům a toho člověka zničí jinak. Já odmítám, dokud mají kousek státní moci lidé, jako je doktor Šereda, doktor Bajgar a někteří další, jim ještě předhodit znalce. Oni zneužívají moc už teď a představte si, k čemu dojde. Kdo jim nevyhoví, toho semelou! Takže to je ten základní důvod, proč jsem absolutně proti tomu, abychom jakýmkoliv způsobem, a to se v tomto zákoně má stát, posilovali moc státních zástupců.
Děkuji za pozornost.
Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova.
Rozprava o tomto návrhu zákona byla velmi podrobná v několika kolech. Díky moc za pozornost.
Děkuji panu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi za jeho závěrečné slovo. Pane zpravodaji, máte slovo.
Dvanácté hlasování potom návrh zákona jako celku.
Děkuji. Má někdo jiný návrh procedury hlasování?
Já doufám, že to nevyfouknu panu ministrovi.
Ještě než dám slovo panu ministrovi, jsou tu další faktické poznámky. Děkuji. Pan poslanec Klaus a jeho faktická poznámka.
Já bych také reagoval na pana poslance Veselého.
S přednostním právem pan ministr Hamáček.
Prosím, abychom to nezúžili pouze na integrační a adaptační kurzy, a za ministerstvo říkám, že jsme připraveni k diskusi a určitě nějaké řešení nalezneme.
Jsem rád, že se zavázal, že se nad tím ještě zamyslí. Každý to buď absolvuje, nebo zaplatí 10 tisíc pokutu. A pak jenom doufám, že návrhy, které pan ministr přináší, budou už ve výborech a nebudou až ve druhém čtení na Poslanecké sněmovně. Ale to je nepochybně jenom nedorozumění.
Faktickou poznámkou bude reagovat také pan poslanec Klaus.
Já bych chápal, kdyby byl tlak českého Ministerstva průmyslu, které by oslovilo vládní poslance, že nejsou zaměstnanci, podnikatelé volají po tom dovážet zaměstnance z Mongolska nebo z Vietnamu nebo nevím odkud, a je proto potřeba přijmout zákon, aby se to nějakým způsobem usnadnilo.
V rozpravě pan ministr.
My jsme měli dvě možnosti, buď tedy provést čistou implementaci, a ta se týká právě usnadnění situace cizinců, kteří zde studují nebo jsou tady za účelem vědeckého výzkumu. Pokud bychom šli jenom cestou těch pobytů, tak tam je to administrativně velmi náročné.
Další přihlášku do rozpravy nemám ani nikoho nevidím, že by se hlásil, takže rozpravu končím. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Návrh organizačního výboru je přikázat předložený materiál k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Je zde nějaký jiný návrh na garanční výbor?
Dovolte, abych dále konstatoval omluvu. Pokud máte jiné téma, případně předchozí téma k diskusi, tak jedině v předsálí. Děkuji paní ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové. Pane ministře, máte slovo.
Věřím, že se jedná o návrh nekontroverzní, v zásadě tedy implementační a i co do obsahu potřebný, a moc prosím o jeho podporu ve třetím čtení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je to jeden z nástrojů k tomu, abychom mohli lépe ochránit české know-how, české známky. A všechny ostatní věci už tady v podstatě byly řečeny.
Každopádně bych jenom chtěla říci stanovisko za klub KSČM, že jsme si vědomi, že i možná ty důvody, které vedly pana senátora a další jeho kolegy k tomuto předložení, tak se jim nelíbila opravdu ta nerovnost.
Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek v rozpravě ve třetím čtení.
Pane předsedající, dámy a pánové, je tady historie úctyhodné práce dvou senátorů na téhle problematice, a pak je tady ale také princip, k čemu máme nebo nemáme zákony, princip, který bychom asi neměli opomíjet. A není pochyb o tom, že jenom proto, že oni se tomu začali věnovat a začali ten návrh zpracovávat, probudilo se líné úřednictvo na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Za to jim nepochybně patří dík a úcta. Jestliže není zapotřebí, tak my ho v tom právním řádu nechceme, protože už je tam zákonů více než dost.
Požádám sněmovnu o klid! Prosím, abychom mohli v důstojném prostředí dokončit jednání tohoto bodu.
Může ministryně či ministerstvo, tato, či jiný ministr či ministryně vydat jiný metodický pokyn, který to zase vrátí do toho stavu před metodickým pokynem? Pokud ano, pak má legislativní návrh smysl. Já tomu fakt nerozumím. Ta vystoupení mě překvapila. To úplně normální postup není. Není to sice nic masivního, není to žádná zásadní legislativní změna, nicméně je to velmi neobvyklé.
Stejně tak neexistuje neshoda na úrovni stávajícího půdorysu koalice. Jde jenom o dvě možná řešení.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já obecně s tím principem samozřejmě souhlasím. Ale paní kolegyně Valachová použila větu, že je třeba usměrnit úředníky, aby postupovali v souladu se zákonem, a že to stávající ministryně provedla. Není důvod tomu nevěřit.
Děkuji kolegovi Stanjurovi za dodržení času.
Nyní existovat bude. Jsou na to běžné opravné prostředky. Děkuji.
Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kalousek také s faktickou poznámkou. Máte slovo.
V oblasti daňové legislativy, v oblasti správního řízení, ale i v oblasti trestního práva prostě existuje někdy situace rozdílného výkladu. Berňáky jednu věc posuzují jinak v severních Čechách, jinak na jižní Moravě. Od toho je tam vždycky ten centrální orgán, aby provedl něco, čemu se říká sjednocení jurisdikce.
Je zde žádost o odhlášení.